Nyní s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch, připraví se pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Tak se tedy ptám: Respektujete Sněmovnu, nebo nerespektujete Sněmovnu, nebo jak to tedy vlastně je? Ano, je to pravda, pane premiére. Tedy jste tuto komisi a tuto snahu rozstřelil, pane premiére. Mluvíte o respektu. Vaše vláda, pane premiére, nerespektuje ani svou vlastní vládu, tedy lidi mezi sebou. Je to jednotná politika vlády, je to jednotné jednání vlády v rámci zahraniční politiky, nebo není? Tak jaké je tedy oficiální stanovisko vlády? Proč až teď říkáte, jak na tom budete pracovat? Tak českým exportérům začněte opravdu pomáhat a neříkejte, jak je všechno zalito růžovým světlem. Měníte názory, jak se vám to zrovna hodí, a v případě zahraniční politiky předvádíte, jak zahraniční politika suverénního státu fakt vypadat nemá. Nejste schopni se domluvit na jednotném postupu, nejste schopni se domluvit na jednotném konsenzu. Doba, která přichází, tak je opravdu složitá a bude ještě složitější. Nemá smysl si nalhávat, že se to náhle zlepší. Já si myslím, že naopak, bude to těžší a těžší a je potřeba opravdu vystupovat v rámci zahraniční politiky jako suverénní stát. Stačí se podívat na události posledních měsíců, ať je to migrační politika, ať je to brexit, současný stav Evropské unie. Brexit, pane ministře Zaorálku, nebyla náhoda. To je následek odtržení evropských politiků a elit od vlastních občanů. Výsledek toho, že přestali poslouchat a naslouchat svým vlastním občanům. Je to v takovém režimu "říkejte si, co chcete, a my si to stejně budeme dělat, jak chceme". Musím říct, že to byla po dlouhé době schůzka, která mě osobně naplnila nějakým optimismem, že to bylo bez politických korektností, říkaly se tam ty věci zcela na rovinu a tak, jak jsou. Ne v době, kdy odjíždí na summit nebo kdy odjíždí na Evropskou komisi, ale v době, kdy tento výbor jedná o agendě, která přichází z Evropské unie. Ta agenda jsou většinou nařízení a směrnice a ve chvíli, kdy se tomu Česká republika nebo jakýkoli členský stát postaví, tak dostane diplomatickou odpověď: říkejte si, co chcete, to můžete, ale my si to stejně uděláme podle sebe. Tímto způsobem se opravdu jednat nedá. Začněte tedy postupovat jednotně, budujte České republice respekt, který si Česká republika zaslouží, a hajte zájmy občanů České republiky. Vlastních občanů.
Hezké takřka poledne, milé kolegyně, milí kolegové.
Naše země má zájem na tom, aby mezi Evropou a Spojenými státy panovalo co nejlepší obchodní klima. Naše země má zájem na tom, aby Spojené státy i nadále garantovaly své závazky, které přijaly jako člen Severoatlantické aliance. Vážené poslankyně, vážení poslanci, černobílé dělení světa na tábory podle mého názoru neplatí. To není žádné ustupování z nějakých našich hodnot. Hodnotami jsme a zůstáváme v Evropě. Ale jsem rovněž přesvědčen o tom, že nemůžeme ignorovat ekonomickou realitu. Žijeme v globalizovaném světě. Všechny státy jsou pod tlakem změn, o kterých jsem mluvil před chvílí. Samozřejmě tady máme rámec mezinárodního práva a musíme vyžadovat jeho respektování. Máme tady rámec Organizace spojených národů. Ale nic z toho za nás nevyřeší otázku, jak udržet v globálním světě naši pozici, jak udržet naši konkurenceschopnost, jak udržet naši prosperitu a naše pracovní místa. Ale myslím si, že takovéto zavírání očí ještě nikomu nepomohlo. V minulých týdnech se rozpoutala intenzivní debata o našich vztazích s Čínou. Tam se říká: "Čína představuje jednu z největších světových ekonomik a důležitého aktéra při řešení problémů globálního významu. Česká republika bude ve vztahu k Číně usilovat o pravidelný politický dialog, který umožní rozvíjet spolupráci v celé řadě oblastí včetně ekonomiky, zdravotnictví, ochrany životního prostředí, vědy a výzkumu, kultury a lidských práv. Hlavní rámec pro dialog s Čínou představuje vedle bilaterálních vztahů strategické partnerství mezi Evropskou unií a Čínou." Jinými slovy, v naší koncepci je jasně stanoveno, že Čína je pro nás důležitý ekonomický a politický partner. Je to koncepce, kterou schválila celá vláda. Proto se od počátku soustředíme na nastavení nové úrovně vzájemných vztahů. Naší prioritou a doháněním deficitu z minula je navyšování vzájemné obchodní bilance. Jsem rád, že mezi léty 2013 a 2015 došlo k nárůstu našeho exportu do Číny o 8 miliard korun. To vůbec není malé a vůbec to ani není samozřejmé číslo. Když naše vláda nastupovala, tak jsme neměli žádné přímé letecké spojení s Čínou. A důkazem toho, že se podpora vzájemných vztahů daří a že to má reálné ekonomické přínosy, je také fakt, že do České republiky letos pravděpodobně dorazí skoro 400 tisíc turistů z Číny. Takže je evidentní, že rozmrazení vztahů s Čínou, pragmatické zlepšení vztahů s Čínou otevřelo nové obchodní možnosti, a to nejenom těm, kdo se snaží do Číny vyvážet svoje zboží a služby, ale otevřelo to také možnosti v domácím turistickém ruchu, v českém lázeňství, v českém zdravotnictví. Tohle všechno je prostor, který vláda pro naše lidi, pro naše podnikatele otevřela. A bez toho, aniž bychom změnili vztahy k Číně, bez toho, abychom je na politické úrovni rozmrazili, tak by nic z tohoto nebylo. Nic z tohoto by se nestalo realitou. A poprosil bych v té debatě s Čínou skutečně o chladný rozum. Mám někdy pocit, že ta debata se dostává za hranici racionality a dostává se na půdu hysterie. Zachovejme si prosím chladný rozum a podívejme se na to, jaké ekonomické vztahy s Čínou má Německo. Jaké vztahy s ní má Francie, Velká Británie, Holandsko. Všechny tyhle země už roky s Čínou aktivně obchodují. My dneska jenom doháníme zpoždění, které jsme měli za těmito státy. Byl bych nerad, aby to bylo zmiňováno jako nějaká popelka zahraniční politiky nebo něco, co je tady jako jakýsi přívěšek. Ne, je to jeden z klíčových cílů naší zahraniční politiky - vytvořit předpoklady pro to, abychom jako země byli úspěšní, abychom jako země byli schopni prosperovat. Tehdy byl poskytnut tento úvěr. Zeptejte se sami, kdo v té době tady vládl. Čili prosím, nemluvte tady o Adularyi. To opravdu nebylo šťastné období z hlediska našeho exportu. Vrátím se ale k proexportní politice. My jsme zefektivnili systém organizace podnikatelských misí. V okamžiku, kdy jedeme do země, kde to má smysl, organizujeme podnikatelské mise. Myslím, že je důležité, aby tohle byla samozřejmost. Pokud jde o podporu exportu, je tady jasná koncepce, je tady jasná spolupráce. A má to svoje výsledky. Poslechněte si, co říkají sami podnikatelé, jakým způsobem se jim snažíme pomáhat a vytvářet podmínky pro to, aby byli oni úspěšní.
To byla konkrétní věc, kterou jsme v Damašku předávali. Bohužel to, co se stalo, bylo nedostatečné, protože to bylo příliš krátké příměří, tak to nefungovalo. Díky kontaktům a informacím, které máme, jsme schopni se tam o něco pokoušet. Já s tím fakt nesouhlasím. Česká republika je aktivní mezinárodní hráč a je součástí zahraniční politiky, a silnou! Připadá mi, že v řadě těch zemí máme dneska velkou výhodu. Máme tam velkou šanci spolupracovat. Nechceme nikoho ponižovat. Proto jsem tady použil obraz toho oddílu, který prochází tím těžkým časem a kontinentem plným nástrah. A já bych si velice přál, abychom se jako ten skautský oddíl, ta výprava, dokázali udržet pohromadě a aby se ukázalo, že máme vlastnosti, které i v obtížných dobách nám umožní jít kupředu. Protože jak jsem řekl, je to test. Já to chápu jako test našich schopností se dohodnout a domluvit. Takže já tomuhle společnému pochodu České republiky bych chtěl pomoci a jsem připraven se o všech těchto věcech bavit ve výborech i ve Sněmovně. Není to projev žádné mé nezdvořilosti, ale toho, že by bylo velice nekorektní, kdybych ho nechal čekat.
Děkuji panu ministru zahraničních věcí za jeho projev a jistě ho rádi uvolníme, aby vyřídil svého rezortního kolegu.
Prosím, máte slovo.
Jsem představitel nejsilnější opoziční strany a tento postup považuji ne za nelegitimní, ale za hloupý. Ale když už tento bod máme, nebo ten návrh máme, tak mi dovolte říct alespoň to, co jsem považoval za potřebné v tomto okamžiku připomenout. A odmítnutí institucionálních změn znamená i odmítnutí potřebných změn, na které občané Evropy čekají. Česká republika jako právní nástupce Československa potvrdila v roce 1976 po helsinské konferenci, že bude respektovat mezinárodní pakt o občanských a politických právech.
Já myslím, že to je důležité, protože teď se bavíme o tom, jak Sobotkova vláda dodržuje vlastní usnesení. Doposud všechno v pořádku. Dnes, milé děti, je listopad, a doposud není vydáno stanovisko k projektu EET. Protože Ministerstvo financí ještě tento projekt k posouzení nezaslalo. Nebo dvacet - záleží, jak to budeme počítat. Buď jsou si vědomi toho, že ten projekt není dobře připraven, a bojí se ho obhajovat před odborníky z Ministerstva vnitra, kteří to mají v gesci. A třetí je, že na to úplně kašlou, že jim je jedno nějaké usnesení vlády, protože my jsme finance a my jediní si můžeme dělat, co chceme. Sami si vyberte, která odpověď je pravděpodobnější. My z opozice to skutečně nevíme. Vy byste se to dozvědět mohli. Já jsem se chtěl zeptat pana ministra financí na to, která odpověď je pravdivá a proč jeho úřad nepožádal o souhlas s tímto projektem. To je jiná věc. Zákon platí, usnesení vlády platí a finance si dělají, co chtějí. Tomu se dá rozumět, to se může stát každému. Takže na závěr svého vystoupení požádám procedurálně o přerušení této schůze do přítomnosti pana ministra financí, protože myslím, že je férové, aby dostal možnost tyto pochybnosti vysvětlit a objasnit proč. Tento podnik vznikl evidentně v rozporu s platnou legislativou. A dokonce do toho podniku směřují nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu. Takže tam proběhl pouze akt vzniku a žádné peníze tam nesměřovaly, přesto v první instanci tak nesmyslně vysoký a podle mě i nespravedlivý trest. A naštěstí zafungoval náš justiční systém a podle mého názoru byl správně osvobozen. To vás přibrzdí na měsíce a roky a mnohdy je to konečná s vaší politickou kariérou. Často argumentuje Ministerstvo financí, že to stejně udělají na tom vnitru s tím NAKITem. Ale to není pravda. Myslím, že to načítal pan kolega Stupčuk. Samozřejmě základní problém je v tom, že tato levicová vláda zakládá nové a nové státní podniky. To je třeba říct, že tyto nepříliš dobré nápady pak realizuje v praxi. Ale opět tady vidíme přístup Ministerstva financí, které ignoruje platnou legislativu. A podle kolegů, kteří byli na kontrolním výboru, se tam pan ministr financí bránil tím, že měl usnesení vlády, která ho pověřila, aby takový podnik založil. A myslím si, že správný postup měl být, že měl tento materiál, toto usnesení, předložit svému úřadu a úřad měl informovat ministra financí, že má informovat vládu jako celek, že bez změny legislativy tento postup není možný. Kdyby se tak stalo, tak vedeme jenom politickou debatu, jestli to je dobře, nebo špatně. Tady ale nevedeme politickou debatu.
Chci zmínit, abych nemluvil jenom o Číně, chci zmínit také Korejskou republiku. Koneckonců ministr zahraničí se právě z Korejské republiky vrátil. Je to Korea, která je naším významným partnerem v Asii. Je to Korea, odkud přišly za naší vlády - a dohodla to naše vláda a připravila pro to podmínky - dvě významné investice: staví se firma Nexen v Ústeckém kraji a firma Hyundai Mobis staví novou továrnu v Moravskoslezském kraji. I ten vztah s Koreou. Chtěl bych skutečně vám všem, kdo se zajímáte o zahraniční politiku, doporučit koncepční dokumenty, které naše vláda schválila, které jasně definují mantinely toho, co děláme, co děláme pro naši zemi, aby naše země byla respektovaným, váženým a silným partnerem. Co děláme pro naše občany, aby naši občané měli pracovní místa, a co děláme pro naše firmy, aby naše firmy mohly vyvážet své zboží a služby a byly jim kladeny co nejmenší překážky. Jsem přesvědčen o tom, že naše zahraniční politika přispívá k tomu, že se naší zemi daří, přispívá k tomu, že naše země je bezpečná, že máme přátele, máme spojence a jsme schopni prosazovat své národní zájmy.
Přečtu omluvu. Dnes od 10 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Kovářová.
Já bych rád řekl prvně jednu větu. Česká republika je mezinárodně uznávaný aktivní hráč v současné politice. Ono už to tady zaznělo. Výsledkem jsou velmi zásadní projekty, a nejenom v ekonomické oblasti. Korea je náš velice významný strategický partner v tom prostoru a ty cesty jsou dneska pravidelné, je to normální pracovní... Já bych tady rád mluvil dlouho, jenomže mě čeká za chvilku na Ministerstvu zahraničí pan Zaríf, ministr zahraničí Íránu, který mi oplácí návštěvu nedávno v Teheránu. Takže tady také máme o čem mluvit. Kdybych měl více času, tak vám budu důkladně vykládat, jak jsme pracovali, a zmíním se o tom aspoň, na koncepci české zahraniční politiky, a jak ji chápu, a jsem přesvědčen, že opravdu postupujeme koncepčně. Víc než možná kdykoliv jindy v této zemi. Docela dobře se mi to poslouchalo. Poděkování Američanů České republice. Ano, to je pravda. Oficiálně jsem to obdržel dokonce v dopise. On vlastně vůbec nestojí o to, aby byl někde politicky přijímán. To si dovolím tvrdit, že vím naprosto jistě, protože znám jeho názory. A je to samozřejmě chyba vládní koalice, tohle uznávám, to se stalo nám, to není vina opozice a byla to chyba. A já jsem se za to styděl, protože jsem měl pocit, že nedržíme úplně elementární pravidla, která jsou součástí toho, když chcete s někým mluvit a chcete, aby byl partner. A to není servilita, přátelé! Pro mě to absolutně není servilita. A kdyby to bylo hrbení, tak na to nejdu. Kdyby mě někdo opravdu tlačil, tak na to nejdu. A já rozumím těm, kteří v této zemi nemají chuť se hrbit. Z toho jsem měl špatný pocit. Ne proto, že bych se před někým třásl, Ježíši Kriste, co se stane?! Mně vadila jiná věc - jak se někomu podívám do očí. Nebo proč to děláte? Tady není čas na dlouhou debatu o historii Číny a o její frustraci vůči Západu. Pokořující, ponižující. Nemusíme to akceptovat, můžeme si o tom myslet něco jiného, ale měli bychom to respektovat, protože je to prostě názor někoho, se kterým podle mě je důležité dokázat vést rozhovory. To s ním absolutně souhlasím. Nestačí pragmatické vztahy, my skutečně potřebujeme politické vztahy. To je absolutní pravda. A já jsem od začátku, když si najdete, co jsem říkal na počátku těch vztahů, říkal, že já vlastně nemám nějaká přehnaná očekávání v ekonomické oblasti.
Zasedli si na něj, chudáka. Je to nehoráznost, co si to dovolují. A komu se to nelíbí, nemá být ministrem! Tak jednoduché to je. Nikdo nikoho nenutí, aby zůstal členem vlády. Implementuje se projekt, který nebyl schválen, tak jak měl být podle usnesení Sobotkovy vlády. My dlouhodobě deklarujeme, a na tom cíli jsme nic nezměnili, že až budeme účastni ve vládě, EET zrušíme jako neefektivní a zbytečný projekt. Současně jsme političtí realisté a víme, že v tomto volebním období to není možné. Tak já to zopakuji. Naším cílem je, až budeme u vlády, tento nesmyslný a zbytečný projekt zrušit. Je nám jasné, že v tomto volebním období to není možné. Jeden jsem nazval Zvonokosy. Z neznámých důvodů z EET jsou vyňaty veřejné záchodky. A když se o to dělí zaměstnanci, tak to nepodléhá EET. No to je výborné. Myslím, že každý večer by měl sedět člověk z Finanční správy v každé restauraci. Tam by měli podat hlášení, kolik je spropitné za ten den a kdo se o něj bude dělit. Byl jsem přítomen. Jinak nevím, jak to bude stát vymáhat, tuto absurditu. A ptali se mě novináři, zda je to legální. Jednoduchý případ. Co má dělat ta obsluha? A pak buď použije kouzelné tlačítko, nebo ne. A dotaz byl, a logický dotaz: U mě se platí jen kartou, žádná hotovost tam neběží, tak proč musím používat EET? Myslím, že pan poslanec, který na mě pokřikuje, se hluboce mýlí a doporučuji mu úplně to samé, co jsem doporučil šéfovi Finanční správy. Každý, kdo podniká, ví, že musí na finanční úřad nahlásit číslo účtu, na které inkasuje peníze z podnikání. Jeden, dva, tři. Záleží, kolik bank používá. Pokud to neudělá, tak se vystavuje sankcím a problémům. Takže Finanční správa na jedné straně ví, které účty se používají k podnikání. Jak z toho vybruslil šéf Finanční správy? Úplně jednoduše.